Návrh zákona rovněž zajišťuje adaptaci na nařízení Komise č. 493, které stanoví prováděcí pravidla pro výpočet recyklační účinnosti procesu recyklace u odpadních baterií a akumulátorů. Navrhovaná úprava též adaptuje zákon o odpadech na nařízení Evropského parlamentu a Rady o recyklaci lodí a rovněž na nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení o přepravě odpadů ve vztahu k požadavkům na kontroly přepravy odpadů. Rovněž novela zákona zajišťuje adaptaci na nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha č. 3 směrnice o odpadech. Nově bude tedy možné úhradu za vymezené odpady provádět pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu. To odpovídám dopředu na případný dotaz, nebo spíše námitku, zda nebylo možné využít novelu, kterou předkládalo Ministerstvo životního prostředí minulý rok. Děkuji za pozornost.
O akumulátorech a bateriích pan ministr hovořil, o recyklaci lodí také hovořil, takže u toho se nebudu zdržovat. Přijetím novely tohoto zákona dojde k nepatrnému navýšení administrativní zátěže s vydáním přihlašovacích údajů do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností a kontrolou plánu odpadového hospodářství krajů. Při projednávání tohoto návrhu doplnění zákona byla i řada připomínek ze strany Svazu měst a obcí i některých neziskových organizací. Mám informace, že byly určitým způsobem zahrnuty do návrhu tohoto zákona, a navíc budou určitě ještě projednány při určení garančního výboru.
Po něm pan poslanec Michal Kučera.
Opět nás Unie nutí k něčemu v rychlosti, v kvapu, překotně dělat. Já bych se k tomu chtěl vyjádřit ze tří důvodů. Odkaz 61 říká, že jsou to vody podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Otázka je, co se bude dít s těmi odpadními vodami, které jaksi z principu nebo z toho, v jaké poloze je původce těchto odpadních vod, nemohou být odváděny kanalizací, tedy takové odpadní vody, které jsou shromažďovány v odpadních jímkách.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan Jan Hamáček do 16 hodin z pracovních důvodů, Adam Vojtěch zdravotní důvody. Nejprve bych vás chtěla seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Ve středu 8. dubna navrhujeme projednat bod 84, je to sněmovní tisk 366, zákon ve třetím čtení, dětské skupiny. V 9 hodin tedy zahájíme jednání body z bloku zprávy, návrhy a další dle schváleného pořadu schůze. V pátek 10. dubna bychom projednali již pevně zařazené body 127 a 128, jsou to sněmovní tisky vrácené Senátem, poté bod 82, sněmovní tisk 351, zákon třetí čtení, energetický zákon. Potom se chcete přihlásit? Já se ptám, jestli je námitka proti tomu, abychom hlasovali o zařazení uspořádání schůze z grémia. Potom budeme upravovat další program. Dobrá, nevidím žádnou námitku. Hlasování končím. Konstatuji tedy, že návrh z grémia byl přijat. První je pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Asi jste si všimli, že během velikonočních svátků se České republice opět podařilo proniknout do zahraničních médií. My jako poslanecký klub TOP 09 se rovněž domníváme že žádný velvyslanec nemá co radit hlavě státu, kam má nebo nemá jezdit. V tomto smyslu myslím, že to zdůraznil, tuto skutečnost, i pan velvyslanec Schapiro. A jestli dnes znejisťujeme nejenom domácí veřejnost, ale i své zahraniční partnery tím, jak mluví, jak se chová a kam jezdí pan prezident republiky, tak minimálně Poslanecká sněmovna jako nástroj vůle všech lidí by k tomu měla říct podle našeho názoru naše jasné stanovisko. Dovolím si proto navrhnout zařazení nového bodu jako první bod dnešního jednání, a sice Stanovisko Poslanecké sněmovny k návštěvě prezidenta republiky v Moskvě. Chci zdůraznit, že naším motivem vůbec není bránit panu prezidentovi, aby navštívil Moskvu, a už vůbec naším motivem není bránit panu prezidentovi, aby uctil památku padlých sovětských vojáků. To je totiž to, co nám připadá na argumentaci těch, kteří říkají, že musí stát na kremelské zdi a holdovat ruským zbraním, protože jinak by zneuctil památku padlých sovětských vojáků, to je přesně to, co nám připadá maximálně pokrytecké. Nechť, prosím pěkně, pan prezident navštíví Moskvu, my mu určitě nebudeme bránit, aby ji nenavštěvoval.
Tato informace se již váže právě k ÚRR, Úřadu regionálních rad. Problém je ten, že úřady regionálních rad nejsou služebním úřadem, nejsou součástí služebního zákona, to znamená, že na základě několika právních analýz, které jsem si nechala udělat od svého nástupu, zaměstnance nelze převést jen tak na Ministerstvo pro místní rozvoj, čili řešením může být samozřejmě jejich zájem o nastoupení do Centra pro regionální rozvoj. Zaměstnanci Úřadu regionálních rad mají možnost samozřejmě se přihlásit do výběrového řízení do Centra pro regionální rozvoj. Centrum se teď rozšíří o 300 zaměstnanců, čili je možné samozřejmě to, že zaměstnanci stávajících úřadů regionálních rad mají šanci se přihlásit do výběrového řízení. Kdyby byly, tak je to samozřejmě jednodušší a mohou přejít automaticky. Teď to prostě opravdu nejde. Čili přede mnou stojí zrušení stávajícího a zřízení nového centra, již toho rekonstruovaného. Budu velice ráda za veškeré návrhy ze všech politických stran, ze kterých vlastně na mě padaly veškeré podněty. Co se týká státní pomoci ohledně regionů. Chystám se vytvořit nové národní programy v podstatě na tyto sociálně slabší regiony. Některé považuji za již v tuto chvíli překonané a ty potřeby a nutnosti jsou právě někde jinde i s ohledem na stávající stav v regionech. Je to součástí Dohody o partnerství. Co bych chtěla ještě zmínit. Zbytek, myslím, že jsem sdělila.
Děkuji panu zpravodaji. Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. I v tomto případě organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já se táži, zda navrhuje ještě někdo jiný výbor jako garanční. Není tomu tak.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Tady je potřeba si uvědomit, o jakou reklamu se zde jedná z hlediska formálního i obsahového. Takže já pevně doufám, že podpoříte tento návrh do druhého čtení a přikázání příslušným výborům.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo. Pokud se na celou situaci podívám z pohledu občana, musím s návrhem jedině souhlasit. Rozumím proto občanům, kteří se mohou při pohledu na cizojazyčné letáky, plakáty či třeba jídelní lístky cítit diskriminováni. Z tohoto pohledu tedy návrh zákona vítám. Na druhou stranu si ale myslím, že problém není pouze v cizojazyčné reklamě, je to pouhý důsledek. Pokud se podíváme do jiných zemí, zvlášť ve velkých městech, můžeme vidět i celé čtvrti složené jen z příslušníků určité jiné národnosti. Typicky třeba u čínských čtvrtí. A zakazuje tam někdo takovou reklamu? Možná jsme přece jen tak trochu více xenofobní a méně přátelští vůči cizím vlivům, než je tomu v případě jiných zemí. Návrh zákona ale přesto moji podporu mít bude. Pokud se národnostní či jiná menšina na určitém území chová v souladu s našimi zákony a reklama nepřekračuje únosné meze, myslím si, že není nutné, aby ji obce omezovaly.
Děkuji panu poslanci Simeonu Karamazovi.
Je to pro mne do jisté míry překvapení. Já bych k argumentu vládního zamítnutí chtěl dodat jednu zásadní informaci. Nestihlo se to. Autoři návrhu tenkrát předložili text k posouzení právnímu odboru Ministerstva průmyslu a obchodu. Odbor na jaře 2013 navrhl úpravy, které autoři plně zapracovali do konečné verze návrhu. Ten také prošel posouzením legislativním odborem Sněmovny. Ani jeden z odborů na konečném znění neshledal, že by se mohlo jednat o diskriminaci vůči provozovatelům restaurací, obchodů a služeb anebo o nesoulad s evropskou legislativou, jak to tvrdí autor současného vládního stanoviska. Cílem novely není přijmout zásady platné pro celé území České republiky, má vymezit podmínky pro města a obce, které zrovnoprávnění českého jazyka budou chtít aplikovat. V podstatě tedy jde jen o nabídky zboží a služeb. Novela také nemá počešťovat třeba zahraniční názvy jídel. Novela naopak předpokládá, že zákazník v restauraci dostane jídelníček také v češtině. To není tak obvyklé ani tady třeba v Nerudově ulici. Novela také nepočítá se zavedením češtiny do nabídky zboží a služeb hned. Já bych s vyvracením možných i vyspekulovaných argumentů proti novele pokračoval dál. V případě, že to bude třeba, budu reagovat ve věcných poznámkách.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Soukupovi a nyní v rozpravě vystoupí pan poslanec Josef Novotný, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže přimlouvám se za to i já, aby tento návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení.
Děkuji panu poslanci Josefu Novotnému a nyní v rozpravě pan poslanec Petr Bendl.
I já budu stručný, neboť si myslím, že Poslanecká sněmovna by se měla věnovat daleko důležitějším věcem než je tento návrh zákona. Já se necítím diskriminován v České republice jazykem. Máme tu jeden jediný úřední jazyk a každý úřad je se mnou povinen komunikovat v tomto jazyce.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.
Účelem návrhu této novely je stanovení speciálních pravidel pro uzavírání pracovního poměru s pedagogickými pracovníky na dobu určitou. Jsou tam samozřejmě výjimky, a to dvě. Druhá výjimka se týká sjednání pracovního poměru s pedagogickým pracovníkem, který nemá podle zákona o pedagogických pracovnících odbornou kvalifikaci. Toliko úvodem a děkuji za pozornost.
Přitom tím není dotčena možnost uzavřít na kratší dobu s pracovníkem pracovní poměr, a to v odůvodněných případech, kdy třeba víme, že je dlouhodobě nemocný pedagog a za tři měsíce je pravděpodobnost už jeho návratu. Takže toto je v pořádku. Ale jinak vše, co řekl pan ministr, je vlastně vyčerpávající krátká informace. Řeší to praxi, která není pozitivní a která se touto novelou mění ve smyslu pozitivním.
Jestliže není žádná přihláška, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo nějaký návrh na přikázání výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji a mám zde tři faktické poznámky. S první prosím k mikrofonu pana poslance Bendla, připraví se pan poslanec Stanjura a po něm pan poslanec Zahradník.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Stát má své operační programy. Je to ministr? Nebo je to krajský zastupitel a podobně?
To není žádná novinka. V tomto volebním období jsme měli dvakrát integrované plány rozvoje města. Jedno bylo v těch ROPech - to byly peníze pro statutární města. A byly to peníze, které mohla čerpat pouze ta statutární města. To tak prostě je. Ale je to politika Evropské komise. Říkají tomu tak vznešeně: urbánní dimenze. Pak se z toho dává integrovaný plán rozvoje města. Je to pořád to samé. To nikam nevede. Ne aby byla mantra: utratit každé euro. To je mantra. A mantra by měla být: podpoříme jenom dobré projekty.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan kolega Benešík zmínil snahu evropského výboru a podvýboru pro evropské fondy pomáhat při řešení. Takže to bude 7. května od 10 hodin tady ve Sněmovně. Ještě jedna věc. Nezanedbatelným, přesto ale malým segmentem podpory je podpora malého, drobného podnikání v regionech. K tomu jsou docela dobře fungující implementační orgány, které se docela osvědčily v minulém období, a to jsou místní akční skupiny, které jsou poměrně v regionech dobře ustaveny. Je nutné, aby tahle úřední věc byla provedena co nejdříve tak, aby tyhle drobné projekty mohly být čerpány co nejdříve, jak to bude možné.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Benešíka.
Já tomu naprosto rozumím. Olomouc v ITI je, to znamená je to regionální centrum, a Zlín není. A to, jaká bude definice toho regionálního centra, a to, kdo prolobbuje které regionální centrum právě na ten seznam, to už byla záležitost České republiky.
Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Proto jsem i vyjádřila potěšení, že bude muset být pozměňovací návrh. Centrum pro regionální rozvoj projde naprostou rekonstrukcí.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Je to tak správně? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat. Hlasování končím. Než dám slovo panu poslanci Kalouskovi, mám tady jednu zprávu pro pana poslance Kudelu. Na dnešek je pevně zařazen blok prvních čtení, takže ten váš bod přichází v úvahu až po prvních čteních. Nyní prosím pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, my samozřejmě s respektem bereme na vědomí stanovisko Poslanecké sněmovny, že se nechce zabývat tím tématem, které jsem si tady dovolil navrhnout. Netvrdím, že to, které já jsem tady přednesl. Mohlo být jakékoliv jiné, ale stanovisko, které by dodalo České republice čitelnost a Poslanecké sněmovně důstojnost, že před tou věcí nechce strkat hlavu do písku a chce jasně říci svůj většinový názor. Vy jste se ho prostě jenom báli říci. Já se obávám, že strach a alibismus je to, co Poslaneckou sněmovnu v posledních měsících ovlivňuje zejména. Myslím si, že ta si zaslouží vstoupit do parlamentní historie. Tam, kde by s tím Andrej Babiš nesouhlasil, tak tam, jak jistě chápete, bojovat nemůžeme. Toto je atmosféra a odvaha současné Poslanecké sněmovny. Já bych vás všechny prosil, abychom se zamysleli, jestli kvůli tomuhle děláme politiku!
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, paní a pánové, já budu velmi stručný. Já jsem si dodneška myslel, že Miroslav Kalousek tady říká většinou svoje názory.
Nevidím žádné přihlášky, proto přistoupíme k našemu programu. Prvním bodem, kterým se dnes budeme zabývat, je S přednostním právem eviduji přihlášku předsedy klubu ODS, pana poslance Stanjury.
Děkuji za slovo.
Nevidím nikoho. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, předložený návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje sleduje několik cílů. V oblasti podpory regionálního rozvoje jde především o zlepšení přípravy a využívání strategických celostátních i regionálních dokumentů. Na terminologické úpravy strategických dokumentů navazují navrhované úpravy v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze. V oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti je cílem této novely vymezení -
Paní ministryně, i vám se omlouvám, ale opravdu, kolegové, je tady vysoká hladina hluku. Takže prosím, abyste se ztišili, nebo případně uděláme přestávku, abyste si své věci mohli projednat. Prosím, paní ministryně, pokračujte.
Děkuji. V oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti je cílem této novely vymezení a upřesnění koordinačních, přípravných a realizačních působností včetně stanovení koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj, která mu byla dosud svěřena pouze usneseními vlády.